A samozřejmě můžeme šermovat čísly a říkat, jak je to špatně. Vím, jakým způsobem čerpají polští kolegové, a svoje případné spory si řeší v Polsku. Pak se hrozně divíme, že nečerpáme. A nestrašme se čísly, že bylo proplaceno. Já to nechci podceňovat, ale zase tady poslední dva tři roky díky opozici tam z těch stran , abych byl spravedlivý a neříkal to těm, kteří tady nebyli, jakoby kdo řekne větší číslo, bude větší hrdina. Místo abychom se bavili: Máme efektivní programy? Jsou ty projekty efektivní? - abychom si byli schopni vyjednat lepší podmínky. Poslední dvě věty, ať se nemusím hlásit znovu. Jsem z Moravskoslezského kraje, my jsme si vyjednali slevu DPH na dětských plenách.
S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji, paní předsedající. Já vím, že vás to mrzí, že jsem ten poslanec. Ale voliči měli jiný názor, a to poměrně dramaticky. Netýká se to jenom Agrofertu. Organizovaná menšina je z dopuštění božího účastna v budoucí vládě. Neorganizovanou většinu musíme hájit my. Prostě je to zřejmé.
Nevím, asi to nemá cenu.
Děkuji za slovo. Takže mi dovolte ještě z jiného soudku, nebo spíše do jiné kapitoly, než je věda a výzkum a zemědělství. Dlouhodobě nezaměstnané osoby přicházejí o pracovní návyky a profesionální kvalifikaci.
Pro mě je fantastické sledovat, jak dneska titíž vzácní kolegové, dnes kolegové v této Sněmovně, jsou ochotni v tričkách Agrofertu zvedat ruku pro peníze agropotravinářskému komplexu. Tady velmi prosím, abychom si uvědomili pojmy, jaké jsou rozpočtové priority, tedy politické priority České republiky pro její budoucí konkurenceschopnost, a co je to konflikt zájmů. A co je to konflikt zájmů trvale přítomný v této Sněmovně, který bude trvale přítomný v této vládě. To, že v rámci snahy o šetření poslanci budoucí vládní koalice byli ochotni kosmeticky převést do vládní rozpočtové rezervy provozní výdaje, to znamená, řekli vládě "tak si to utrať na něco jiného, na jakékoliv jiné dotace, pro jakýkoliv jiný konflikt zájmů", to pokládám za velmi špatné. A to, že nespořili na těch místech, kde evidentně ten konflikt zájmů byl již přítomen, pokládám dokonce za nebezpečné. A druhá poznámka je apel na vaši odpovědnost vůči rozpočtovým, tedy politickým prioritám konkurenceschopnosti.
Pokud je to faktická poznámka, tak zařadím do pořadí, protože jich je tady více. Vy jste svým vystoupením evidentně vzbudil velký ohlas, pane poslanče. Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Komárek s faktickou poznámkou. Poté pan předseda klubu Kalousek s faktickou poznámkou.
My jsme přišli spořit a šetřit. Rok má 365 dnů a šetření znamená, že každý den z tohoto roku je potřeba s náklady a s penězi, které svěřujeme na jednotlivá ministerstva, pracovat hospodárně a vynakládat je tam, kam se mají, a nemají se rozkrádat. My budeme šetřit celý rok, 365 dní.
Další faktická, pan poslanec Komárek.
Tak já nejsem tak velikej.
Myslím si, že na hloupý výstup pana poslance Komárka netřeba reagovat. Řekneme si to za rok, pane poslanče, kolik jste opravdu během toho roku ušetřili. Jeho prostřednictvím. Když jsem se hlásil do diskuse, byl jsem skutečně přesvědčen, že se hlásím do obecné rozpravy, takže jsem mluvil v rámci obecné rozpravy.
Máte na to právo s přednostním hlasem.
Předpokládám, že jsme všichni z nás, co jsme tady, dneska četli zprávu NKÚ. A doufám, že tu zprávu četl i pan bývalý premiér naší země, neformální, který řídil všechna ministerstva. Vždyť to všichni víme, přátelé, jak to bylo! Dokonce Evropská komise nám říká: Prosím vás, šetřete, prosím vás, chovejte se jako správní hospodáři.
Ještě faktická pan... Tak máte šanci s faktickou, jinak...
Prostřednictvím pana předsedy, pane předsedo Faltýnku - nefabuluji. Já jsem přece neříkal nic jiného. Já jsem říkal: "Ano, mělo se, my jsme chtěli utratit o 24 mld. méně." Vy jste říkali: "My budeme šetřit, a proto utratíme o 24 mld. více." Ta čísla mluví naprosto jasně. Vůči číslům se nedá lhát. Proč si myslíte, že výdaje na vědu a výzkum jsou méně důležité než dotace skupině Agrofert? Bývalí ředitelé Microsoftu to mívali také ve zvyku. Zdá se, že na to někteří z nich už zapomněli. To není málo peněz. Dvě velké významné výhody agropotravinářskému komplexu na vnitřním trhu - a vy tady sedíte a říkáte: My mu musíme dát ještě jednu výhodu. Nezlobte se, kdo jiný než opozice vám tady má říct, že z našeho pohledu se chováte zcela nemravně, že se chováte zcela proti zájmům České republiky a že hájíte konflikt zájmů?
Já nejsem poslanec dlouho, ale poměrně dlouho jsem dělal vědu, dokonce jsem seděl v Radě vlády pro vědu a výzkum a vím, o čem se tady hovoří. Ekonomickou krizi nevyřeší politici ani finančníci. A to je prosím všecko jenom na těch, kteří tu vědu budou dělat. Proto když my tady jim zaškrtíme i třeba sto korun, tak se to prostě projeví. Věřte mi, že vím, o čem mluvím.
Jinak samozřejmě je důležité jich mít víc.
Pane Kalousku, já tady mám dvě faktické.
Tak jak Agrofert postupně skupoval jednotlivé firmy, tak samozřejmě ty dotace, které dostával, se zvyšovaly. Problém je v tom, že Agrofert zřejmě dostával málo. Doufám, že se k těm číslům někdy dostaneme.
Paní předsedající, vážení kolegové, dovolím si poznámku, ač nejsem odborník na tuto disciplínu. Zaujalo mě to především proto, že jsme tady poukazovali, že na vědu a výzkum budou chybět peníze. Poukazovali jsme na to v době, když se tady schvalovaly církevní restituce, a už je to tady. Peníze chybějí. Chybějí nám dvě miliardy.
S další faktickou pan poslanec Faltýnek.
Vážené kolegyně, kolegové, opět se nám to nepodařilo. Ta moje prosba bohužel nepadla na úrodnou půdu. Nic nového, pane předsedo Kalousku prostřednictvím paní předsedající, jsme se opět nedozvěděli. Ale k upřesnění těch čísel, která vám upřesnil bývalý ministr zemědělství pan Bendl. Tak ono to není tolik peněz. Je to zhruba miliarda korun oproti loňskému roku plus minus, zhruba miliarda korun. Já jsem to tady říkal při prvním čtení rozpočtu. Pravá strana se vesele smála, což je v pořádku, na to má právo, ale my jsme od našeho vstupu do Unie téměř nekofinancovali z národních zdrojů rozpočet zemědělství na rozdíl od všech okolních států ze staré patnáctky.
Mou povinností bude při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích minimální výši vládní rozpočtové rezervy pečlivě hlídat. Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné. Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rozpočtový výbor bere na vědomí následující návrhy na doprovodná usnesení z výborů, kterými se výbory obracejí na vládu. - Určitě mi prominete, když je nebudu předčítat, máte je v usnesení, které jste jistě všichni včas dostali. Zmocňuje předsedu, zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Přihlášky na tabuli již odpovídají přihláškám odevzdaným na různá místa v této sněmovně. Takže poprosím pana předsedu klubu ODS, který má přednostní právo, aby se ujal slova, po něm s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, a pokud nebudou další přednostní práva, tak potom by rozprava pokračovala tak, jak je na tabuli. Pane předsedo Stanjuro, prosím, máte slovo.
Děkuji. Takže chci jenom připomenout ty základní věci i z prvého čtení. Ten čas na projednání byl opravdu nedůstojný nás všech. No jo, to je sice hezké, že nám to písemně pošlou, nicméně výbory to musely projednat do minulé středy do 16. hodiny. Takže vám to možná nevadí, nám to vadí hlasovat naslepo o nejdůležitějším zákoně v roce, to se nám prostě nechce a nelíbí. O tom, jaký důraz tomu kladou lidé, kteří dneska nebo příště budou vést Českou republiku, se podívejte z té účasti. A to se říkalo, že rozpočet je vrchol sezóny v Parlamentu a nejdůležitější zákon roku. No tak vidíme, jak se kdo k tomuto hlásí, jak je to důležité, či není. Výrazný rozdíl proti tupým plošným škrtům z minulého volebního období. Jenom k tomu vysvětlení jsem musel dát ten komentář. Slyšeli jsme v předvolební kampani, ale i po volbách, slova o desítkách ušetřených miliard. Dočetl jsem se z tisku i z vyjádření vládní koalice, že ještě v průběhu roku 2014 dojde ke zvýšení důchodů.
Přesto se podařilo resort alespoň částečně stabilizovat, přizpůsobit se období recese tak, aby jím prošel s minimální újmou. Další pokles rozpočtového rámce je však již velmi problémový. Rozpočtový výbor však přichází s návrhem, jenž dostává Ministerstvo obrany do ještě horší situace než té, které Ministerstvo obrany muselo čelit v letošním roce. Návrh na snížení výdajů kapitoly Ministerstva obrany je o 731 mil. nižší. Chci a musím na tento krok upozornit, protože z vlastní zkušenosti velmi dobře vím, že to pro jakékoli vedení resortu Ministerstva obrany i pro armádu jako takovou bude složitá situace mající negativní dopad i na obraz České republiky jakožto spolehlivého partnera v rámci spojeneckých organizací. Zmíněná restrikce by se měla týkat výhradně vybraných běžných výdajů, což by mělo konkrétní dopady na ryze základní funkce, které armáda plní. Uvedu jen několik případů. Armáda by nebyla schopna zajistit také dostatečné množství výstrojních součástek pro své příslušníky, přičemž výstroje by se nedostávalo nejenom pro nové rekruty, ale ani pro ty, kteří jsou v činné službě a připravují se pro službu v zahraničí. Velmi složitá by byla i situace v oblasti pohonných hmot, neboť armáda se v současné chvíli nachází na minimu požadavků PHM pro výcvik zejména letectva. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen stručně jsem se snažil nastínit stav, v jakém se naše armáda nachází, a důsledky, jaké bude mít další omezování finančního rámce Ministerstva obrany. Představitelé resortu dlouhodobě upozorňují, že nejhorší pro naši armádu je nejistota, v níž se v posledních letech pohybuje. V současné době na Ministerstvu obrany probíhají finální práce na střednědobém výhledu resortu, který je realistický a nabízí udržitelný stav schopností Armády České republiky v dalších letech. Tato předvídatelnost však není možná, pokud bude docházet k podobným skokům, jaký by znamenalo přijetí návrhu rozpočtového výboru. S podobnými skoky nedojde ke stabilizaci resortu Ministerstva obrany. Nejistota, do níž by byla armáda uvržena, by de facto znamenala krok zpět o pět let v jejím vývoji.
A pokud zde nejsou další přihlášky s přednostním právem, tak prosím kolegy řádně přihlášené do podrobné rozpravy. Prvním bude pan poslanec René Číp, připraví se pan poslanec Adolf Beznoska.
Zdůvodnění tohoto pozměňujícího návrhu je prosté. Jen upozorňuji, že kurz koruny je v rozpočtu kalkulován ve výši 26 korun za euro a dnes již víme, že se hodnota eura pohybuje kolem 28 korun.
Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Probíhá teď druhé čtení debaty o rozpočtu, ke kterému se pravděpodobně v příštím roce nikdo nebude oficiálně hlásit. Nechci opakovat debatu o tom, kdo šetří, nebo nešetří. Já bych se zaměřil na trošku vysvětlení pozměňovacího návrhu, který v tom balíčku přednesl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, a sice to opatření, které se týká Ministerstva práce a sociálních věcí. Dovolujeme si navrhnout navýšení pro organizace, které poskytují sociální služby, o 900 mil. korun. Krátké vysvětlení. Tato oblast je dlouhodobě poddimenzovaná.
Toto snížení rozpočtu na výzkum se odehrálo bez souhlasu a bez doporučení vládního poradního a odborného orgánu, tedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Náš pozměňovací návrh vychází z návrhů výdajů, které byly doporučeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace a které byly odsouhlaseny vládou dne 3. července. Věřím, že tento návrh podpoříte, a zabráníte tak neodůvodněnému krácení finančních prostředků na výzkum, které z nepochopitelných důvodů a proti doporučení vládního odborného a poradního orgánu směřuje proti rozvoji České republiky v příštích letech. Já věřím, že toto navýšení, které bude směřovat ke zvýšení mzdových prostředků učitelů, nemusím před touto Sněmovnou obhajovat. Dámy a pánové, teď můžete díky pozměňovacímu návrhu Občanské demokratické strany prokázat, že jste to s těmito proklamacemi mysleli vážně.
Mám tady dvě faktické poznámky.
Jsou tam čtyři části. Poprosím pana zpravodaje, až bude chystat systém hlasování, aby se o každé z těch čtyř částí hlasovalo zvlášť.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za upřesnění. A nyní tedy podle pořadí.
Jistě mi kolegové z Pardubického kraje napříč spektrem dají za pravdu. Jak jsem říkal, pozemky na obchvat města nejsou vykoupeny a projektová dokumentace není hotová. Tuto špatnou dopravní situaci je nutno řešit už dnes, protože zbytečně umírají lidé. Mýtem je vyhodnocen jako jedno z nejnebezpečnějších míst v rámci silniční sítě. Nemusíme stavět vzdušné zámky, nám by postačil jeden podjezd. To je z mé strany všechno a děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Zcela jistě dojde k tomu, že celá řada lidí přijde o práci. Prostě vyženete je na úřady práce. A právě aktivní politika zaměstnanosti je jeden z faktorů, který může pomoci při hledání zaměstnání. Takže já bych se velmi přimlouval za tuto vaši podporu. Sebelepší pomůcky, sebelepší vzdělávací programy bez dobrého kantora neznamenají nic.
Děkuji. Paní poslankyně Putnová je další přihlášenou do rozpravy. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo v demisi, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k plánovaným výdajům na vědu a výzkum v následujícím roce. Toto moje entrée vyústí potom ve čtyři konkrétní pozměňovací návrhy. Věda a výzkum se v posledních letech staly velkým politikem, které bylo ze všech politických stran v době předvolební kampaně chápáno jako velké volební téma. Kdyby vláda premiéra Rusnoka prošla řádnými volbami, zvítězila a kdyby zvítězila s programem mírná podpora vědy a výzkumu, masivní podpora agropotravinářskému komplexu a Ministerstvu vnitra, byla by tato diskuse marná a zbytečná. Protože tomu tak není a protože má Sněmovna možnost - nejenom možnost, ale také sílu změnit toto rozhodnutí, dovolím si zdůvodnit jednotlivé návrhy, které předkládáme. Investice, které měly podle Nečasovy vlády směřovat do vědy a výzkumu, byly především určeny na podporu excelentních center, na podporu toho nejlepšího, co česká věda může nabídnout. Předkládám je jako čtyři samostatné návrhy, protože bych byla velmi ráda, kdybychom o nich ve třetím čtení mohli také hlasovat samostatně. Pozměňovací návrh, který máte pod sněmovním dokumentem 146, směřuje k navýšení financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to pro institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků. Znamená to v praxi, že nejlepší univerzity dostanou nejvíc, a budeme tak podporovat diferenciaci vysokých škol, o které se už drahná léta mluví. Toto je pozměňovací návrh, který bohužel neprošel při projednávání ve školském výboru. Znovu podotýkám, že se jedná o podporu účelovou, která má umožnit, aby excelentní centra, doktorské a postdoktorské projekty například v Grantové agentuře mohly úspěšně, alespoň tak úspěšně jako dosud, fungovat. Věřím, že v této Sněmovně je řada odborníků, akademických pracovníků, těch, kteří v minulosti slibovali svým voličům, že budou investice na vědu a výzkum podporovat. Věřím, že si na svoje předvolební sliby ještě dokážete vzpomenout.
Zahajuji třetí jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. To jsou tedy všechny omluvy. Vzhledem k tomu, že na mandátovém a imunitním výboru došlo k volbě předsedkyně tohoto výboru, tak bych navrhl, aby tento výbor mohl bez odkladu pracovat, abychom jako první bod dnešního zasedání zařadili bod 40, což je návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny. Pan poslanec a předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek.
Já bych chtěl poprosit o zařazení na čtvrtek bodu změny v orgánech Sněmovny - na čtvrtek dopoledne.
Ano, zařadili bychom to jako první bod, pane předsedo. Souhlasíte s tím? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Pokud není námitek či pokud nejsou žádné přihlášky s přednostním právem, tak bych otevřel bod číslo Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny Ještě vás budu informovat, že pan ministr Žák se také omlouvá, ale údajně dorazí. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Miroslavu Němcovou ve funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru." Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Odůvodňuji tento svůj návrh. Připomínám, že platy pracovníků v sociálních službách jsou podhodnocené a ostudné. Odměnou jsou jim platy, které se pohybují hluboko pod národním průměrem. Je to ostudné! Vždyť tito pracovníci žijí na hranici chudoby a velmi často žádají o další dávky ze sociálního systému, a přitom společnost od nich vyžaduje velmi kvalitní práci. Zvýšení navrhuji i po zkušenostech s dopady snížení prostředků pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2012 a 2013, které donutily mnohé z nich k omezení, či dokonce ukončení poskytování sociální služby a způsobily v těchto letech rušení pracovních míst a zánik některých sociálních služeb, což snižuje kvalitu těchto služeb. I v těchto souvislostech navrhuji posílit položku 435 služby sociální péče. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při svém rozhodování si prosím uvědomte, že sociální služby jsou velmi důležité pro nás pro všechny a nikdo z nás nevíme, kdy a v jakém rozsahu je budeme potřebovat. Mysleme na jejich fungování a na rozvoj, ale také na pracovníky, kteří v nich odvádějí velmi kvalitní práci. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
V rámci státního rozpočtu se očividně bohužel zapomíná na učitele.